Ale chápu, že by to možná bylo komfortnější, ale velmi složitě proveditelné v českém právním řádu. Je to celková změna pohledu na správní právo, správní trestání.
Děkuji panu ministrovi. Můžeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Navrhuje někdo jiný výbor jako garanční? Není tomu tak. Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 95, z přítomných 146 pro 104, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Náš názor je ten, že tyto parametry do ústavního zákona prostě nepatří. Ústavní zákon má být obecný a parametry patří do běžného zákona. A tím běžným zákonem jsou pravidla o rozpočtové odpovědnosti. Má to i praktický důvod. Samozřejmě my jsme povinni implementovat evropské předpisy, i co se týká fiskální politiky. Takže to je i jeden z důvodů. Pokud ovšem projde ten pozměňovací návrh Občanské demokratické strany, pak tuto ústavu, tento ústavní zákon podpořit nemůžeme.
Máte slovo k faktické poznámce, pane předsedo.
Takže žádné parametry neměníme, parametr je tam pouze jeden. Vy jste přece příznivci dlouhodobě - a já to respektuji - expanzivních rozpočtových výdajů. A docela mě pobavila slova o tom, jak sociální demokraté jsou rozpočtově odpovědní. To je pouhá citace a žádné nové parametry tam nezavádíme.
Faktická poznámka pana poslance Kalouska, faktická poznámka pana zpravodaje.
Pokud to v tom ústavním zákoně nebude, tak to bude mít asi stejný význam jako výdajové limity v rozpočtových pravidlech republiky. Ty jsme tam také kdysi dali s tím, že když budou příjmy vyšší, tak se snižuje deficit, nesníží se výdaje. Jediné vlády, které výdajové limity dodržovaly, byly vlády Nečasova a Topolánkova.
Možná že to není tak úplně přesně řečeno, ale to jsem myslel, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího.
Prostým pohledem do Ústavy zjistíte, že předepisuje věci velmi konkrétně včetně čísel, předepisuje třeba naprosto přesně, jak mají vypadat volby nebo jakou má mít podobu volební mechanismus do Poslanecké sněmovny a Senátu, což některé ústavy nepředepisují. Jsou tam naprosto konkrétní čísla, naprosto konkrétní údaje, které by mohly být řešeny běžnými zákony, ale nejsou, protože ta ústavní definice je prostě závažnější a podstatnější. Takže není žádný problém a neodporuje to žádným principům Ústavy a vytváření ústavního řádu, abychom teď do ústavního zákona vložili i ta čísla, tak jak to navrhuje předseda našeho poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura.
Vážená vládo, vážení kolegové, já budu asi poměrně stručný.
Myslím si, že prostě máme tady dlouhodobě vyváženou pozici a těšíme se důvěře jak izraelské, tak palestinské strany. A prosazovat to, aby se podobným způsobem nepoužívalo Výkonné rady UNESCO, když se staneme členy, tak mohu říci, že se o to budeme snažit, aby podobné věci se nestávaly.
Vejdu se do těch dvou minut. Já jsem tam část toho, co on tady opakoval, říkala. Výkonná rada má 58 členů, schází se dvakrát ročně. Většina členů výboru bude tvořit kvorum. To znamená, že do hlasujících se nepočítají delegace, jež se hlasování zdržely. Já bych chtěla vědět, kdy se Ministerstvo zahraničních věcí dozvědělo o tom, že se tato rezoluce chystá. A zajímalo by mě, co pan ministr zahraničních věcí s tím bude dělat dál. Nemůžeme přece čekat na to, až budeme možná, nebo nebudeme členy znovu výkonné rady, ale musíme dělat něco dnes. Pokud ještě na nějakém stožáru v České republice je nějaké volné místo na nějakou vlajku, tak bych chtěla poprosit, abyste tam v odpoledních hodinách pověsili tu izraelskou.
Prosím, máte slovo.
Řekněme, že v Evropě jsou určité postoje. To je pro mne určitý výsledek. A to je to jediné, co jsem tady chtěl říci. Chápete? Je to pro nás priorita zahraniční politiky. Je to pro nás priorita. Ale když to je priorita, tak to neznamená, že jsme schopni tu situaci posunout směrem, kterým bychom si přáli, v krátké době nebo nějakým dramaticky viditelným způsobem. Prostě tohle se musí měřit jinak.
Prosím, dvě minuty.
Jsou upřímná. My se vždy snažíme hledat východiska v dialogu mezi Palestinci a Izraelci. Ale na druhou stranu musím velmi silně podpořit to, co tady říkala paní kolegyně Černochová. My teď musíme odpovědět. V této chvíli je to strašně nutné a důležité. V loňském roce, kdy jsme měli svoje zastoupení, hlasovalo jakési Kosovo o tom, že převezme církevní památky na Kosovu, které patří srbské pravoslavné církvi. Bohužel čeští zástupci právě v UNESCO hlasovali pro to, aby se tak stalo. Já vás prosím, už neopakujme chyby, které jsme dělali.
Teď to vypadá, že dojde řada na pana poslance Korteho, který trpělivě čeká s řádnou přihláškou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ale musím říct, že si nevážím jeho mlčení. Je třeba pojmenovávat, co je pravda a co je lež. A je třeba to říkat nahlas, i když se to třeba v dané chvíli zdá nevýhodné. K částečnému zničení starověkého přístavu Anthedon, jehož součástí jsou trosky římského chrámu a archeologické pozůstatky z doby perské, helénské, římské a byzantské, došlo paradoxně rok poté, co byla oblast nominována novým členským státem UNESCO, jinak nonexistentním státem Palestina, jako místo světového dědictví.
Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 92, z přítomných 127 pro 117, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Ano, pan kolega Klán. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo.
Děkuju.
Pan předseda výboru pro bezpečnost se vyjádří. Nevím, jestli je hlasovatelný takový návrh, protože ten musí být určitý. Dobře, pan kolega Klán.
Pan předseda výboru pro bezpečnost mi to usnadnil. Já jsem totiž členem jenom jednoho výboru a to je veřejná správa a regionální rozvoj.
Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti?
Já nezpochybňuji hlasování.
Dobře. Šlo jenom o stanovisko poslance pro stenozáznam.
Návrh zákona provádí změny ve zhruba 250 různých zákonech. Jejich nezbytnost je vyvolána nabytím účinnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Předkládaný zákon nabude účinnosti tedy ve stejný den. Dále se navrhuje odstranit nežádoucí odchylky a nadbytečné duplicity od nové právní úpravy, nahradit pojem správní delikt pojmem přestupek a převést další terminologické úpravy vycházející z nově přijatého zákona. Služba hybridní pošty by měla být poskytována kontaktními místy veřejné správy ve smyslu zákona o informačních systémech veřejné správy. Navrhovaná úprava si klade za cíl vytvořit podmínky pro zefektivnění procesů odesílání písemností od orgánů veřejné moci, které budou moci využít jediný kanál pro odesílání písemností, ať už elektronických, nebo těch, které mají být vytištěny, a zároveň vytvořit prostor pro úsporu veřejných prostředků. Tento návrh je v souladu s trendem modernizace a s trendem posilování služeb v rámci eGovernmentu.
Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. A než otevřu rozpravu, požádám kolegy z vládních stran, jestli by zabezpečili přítomnost některého z ministrů.
Kdybych použil ty argumenty, že teď to máme nižší a jestli to budeme vůbec někdy potřebovat. Ale tím zpochybňujete vlastně princip pojištění. Právě proto, že vytváříte nějakou prevenci a snažíte se minimalizovat budoucí rizika. A finanční ústava v zásadě je taky pojištění proti rozpočtově neodpovědným vládám. Počet lidí, kteří najdou práci. Tak srovnejte ve všech letech od roku 2008 výši nezaměstnanosti na Slovensku a v České republice. Pohybujeme se už roky někde v první šestce. Někdy jsme druzí, někdy jsme první, někdy jsme šestí.
Nyní faktická poznámka pana předsedy klubu KSČM Pavla Kováčika. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
K panu předsedovi klubu ODS prostřednictvím pana předsedajícího: Že vás, pane kolego, ústa nebolí! Co byste potom privatizovali, kdyby tady byly pouze Potěmkinovy vesnice? Dokonce natolik nevyřešených, že občané velmi vítají náš nový návrh na nepromlčitelnost trestných činů z období privatizace. A jsem zvědav, jak se k tomu postavíte. Prosím pěkně, alespoň trošku objektivity při hodnocení minulosti a souzení historie by přece jenom slušelo. Víte, ten starý vtip: Co byl největší zločin komunismu? No přece že tady nechali majetek jenom na 20 let! Prosím, pojďme trošku věcněji k těm věcem. To vás nezajímalo, nebo by vás nezajímalo a vaše přátele, že je jen papundekl, jen Potěmkinova vesnice. Tady byl vytvořen obrovský majetek! Co jste vytvořili za tu dobu vy?
Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi. Ještě jedna faktická poznámka pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Pak kolega Černoch.
Vždy budu kritizovat období nesvobody, zločinů, a taky ekonomických zločinů. Mně tedy fronty na všechno nechybí! A nesnažili se přepsat historii.
Nyní ještě dvě faktické poznámky pana poslance Kováčika a paní kolegyně Lorencové.
Já bych nerad, kolegyně a kolegové, abychom se tady znovu začali natahovat o věci, které jsou podle mě některé vyřešeny a některé na vyřešení čekají. Ale mnozí z nás, z našich spoluobčanů, na to nemají.
Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Tak si dovolím připomenout zákony, které přikryly trestnou činnost, kterou každý z nás cítil. Každý občan této země věděl, že je to rozkrádání, že je to obrovský nájezd na kapsy každého z daňových poplatníků. Které se týkaly nadhodnocených kamenů.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nicméně máme důvodnou obavu, že fiskální brzda v případě, že bude aktivována, povede pouze k tupému zvyšování daní. To je totiž pro každou vládu to nejjednodušší řešení. Proč hledat bolestné úspory, proč se snažit šetřit, když se dají zvýšit daně? Zvyšování sazby daní by sice v krátkém horizontu mohlo zvýšit výběr, ale z dlouhodobého hlediska povede jen ke snížení ekonomické aktivity, a tím také k poklesu daňového inkasa.
I to je třeba si přiznat.
A hned poté budete mít slovo.
Vážení kolegové, pan předseda na mě zapomněl. To říkám poslanci Kortemu i vám dalším. A to je to, s čím jsme konfrontováni. Taky jsem se snažil často v minulosti říkat, jak to je, co si myslím, jaká je pravda. Oni spolu tam žijí 40, 50 let podle toho, jak jsou staří, a říkají: já jsem toho druhého nikdy v životě nepotkal. Takhle to prostě funguje. Ta jsou špatně. Mlčení nemusí být přece jenom zbabělost. Mlčení je někdy, že máte pocit, že některé věci je třeba se snažit dělat, pokud je šance, tak to zkoušet, dokud to ještě jde.
Děkuji. Já bych jenom zareagovala na pana kolegu Šarapatku. My jsme zařazovali tento bod na program včera ve 14 hodin. Věděli jste, o jakou rezoluci se jedná, zmiňovala jsem to tady. Nebývá tady standardem, že bychom dostávali na stůl návrhy zákonů. Bereme si je ze systému, takže stejným způsobem jsem k tomu přistoupila i v tomto případě. Jmenuje se Okupovaná Palestina a navrhovatelé této rezoluce jsou prosím pěkně Alžír, Egypt, Libanon, Maroko, Omán, Katar a Súdán. Pane kolego Pilný prostřednictvím pana předsedy Hamáčka, tady je evidentní, že tento aspekt byl vůči Izraeli naprosto zatlačen do pozadí a že byl reflektován pouze a jenom vůči arabským státům.
To je přednostní právo?
Přednesu návrh usnesení, ale ještě než se tak stane, tak vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 886 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." O tomto návrhu usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Nikdo takový není. Pokud se tedy nikdo nehlásí, tak končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova navrhovatele případně pana zpravodaje. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Dobrý den, vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci. Tento návrh zákona za prvé upravuje systém dávek státní sociální podpory, především tedy rodičovský příspěvek, kdy chceme, aby byl čerpán ještě flexibilněji než nyní, a tudíž aby jeho čerpání podpořilo případný dřívější návrat rodičů do zaměstnání. Především se navrhuje zrušit omezení horní hranice čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 korun tak, jak je to dnes, a umožňuje se volit výši čerpání dávky i pro rodiče, jimž nelze stanovit denní vyměřovací základ. Zároveň se také ruší podmínka sledování docházky dítěte do předškolních zařízení. Dále se zde zpřesňuje definice soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání a zároveň se administrativně zjednodušuje proces výplaty zbývající částky rodičovského příspěvku z té celkové částky.
Děkuji paní ministryni.
Mám pět minut, takže už vím, že ani moc neposloucháte, přesto pár slov k tomuto návrhu. Zákon trošku deformuje účel, k němuž je ta dávka, tedy příspěvek pro rodiče, pro potřeby rodiče, který si v důsledku řádné péče o dítě nemůže zajistit příjem vlastní prací. Jedná se o lidi s nadprůměrnými příjmy a i přesto si myslím, že je pro úpravu důvod s cílem úspěšné ženy podpořit v mateřství. Systém státní sociální podpory by měl kompenzovat zejména nutné snížení příjmů v důsledku nepříznivé sociální situace v rodině. Nikde není vyčísleno vyhodnocení dopadů, které tato změna rodičovského příspěvku bude mít jak na příjemce, tak na zřizovatele. Co se mi vůbec nelíbí, je, že v kratší době se umožní čerpat příspěvek i sociálně nejslabším rodinám, což může mít za následek, že tyto slabší sociální skupiny s nižší gramotností mohou tuto částku spotřebovat během krátké doby a následně se dostat do finančních problémů. To by se následně mohlo projevit zvýšeným čerpáním dávek pomoci v hmotné nouzi. Dále může dojít k tlaku na územní samosprávné celky ve smyslu potřeby navýšení kapacit předškolních zařízení pro děti tím, že dojde ke zkrácení doby čerpání.
Jinými slovy to znamená, že se počítá s možností činit v některých informačních systémech veřejné správy podání s využitím identifikačního certifikátu. Oproti původním mediálním výstupům o používání e-občanky v roce 2017 se reálně dostáváme spíše do druhé poloviny roku 2018, a to ještě v závislosti na úspěšném vysoutěžení technologie Státní tiskárny cenin. Třetím důležitým bodem jsou způsoby prokázání identity. Proto je důležité, aby zákon připravovaný Ministerstvem vnitra o prokazování identity byl co nejdříve předložen do legislativního procesu.
Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a eviduji tři přihlášky. První vystoupí pan poslanec Klán, připraví se pan poslanec Pilný.
Děkuji za slovo. Já své vystoupení rozdělím do dvou rovin. Možná si toho někdy ani nevšimnete, ale pořád někde na vás kouká podobně jako tady nenápadné oko kamery, které monitoruje prostor před sebou. Používají k tomu různé nástroje, od používání průmyslových kamer, monitorování hovorů, uchovávání dat, anebo i elektronizaci různých fází našeho života. Vše jen proto, aby byla pokud možno celá společnost pod dohledem. Vláda České republiky nedávno do Poslanecké sněmovny předložila dva návrhy zákonů, které se přímo dotýkají právě kontrolované společnosti. Je jím jednak zákon o kybernetické bezpečnosti a zákon o elektronických občanských průkazech. K tomu samozřejmě můžeme přičíst i směrnici nebo nařízení eIDAS. Je tam plno nesrovnalostí, plno chyb a my to budeme řešit v podvýboru pro eGovernment a potom na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zde se ukazují, dámy a pánové, dva faktory.